Chci připomenout, že jsme zvýšili daňovou slevu na dítě. To znamená, tady došlo k uplatnění nových daňových slev. To znamená, ta byla dočasně zrušena, loni byla obnovena, to znamená snižuje výběr daně z příjmů. To jsou myslím faktory , které ovlivňují výběr daní v letošním roce.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane premiére, ani ne možná tak doplňující otázku jako konstatování. Já bych bral ty vratky, kdyby ovšem ten propad nebyl skoro stejný čtyři měsíce - únor, březen, duben, květen. Tomu rozumím.
Poprosím pana premiéra o reakci. Poslední čtyři minuty. Není čas už načíst další interpelaci. Já využiji této chvilky a načtu omluvy. Máme čtyři minuty do čtvrté hodiny.
Prosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova.
S cílem uvést tuto dohodu do souladu s unijním právem byla s hongkongskou stranou vyjednána její změna. Hlavní úpravy se odehrávají v článcích týkajících se určování leteckých dopravců a odvolávání či pozastavování jejich provozních oprávnění.
Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. V tom případě budeme hlasovat o přikázání. Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán výboru zahraničnímu? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že jsme tento tisk přikázali výboru zahraničnímu. Prosím pana ministra dopravy.
Navrhovaný text smlouvy je v souladu s ústavním pořádkem a sjednání smlouvy nebude vyžadovat změny v českém právním řádu. Děkuji.
Zpravodajem byl určen pan poslanec Leo Luzar.
Chci jen upozornit, že tato smlouva navazuje na velice dlouhou vědeckou spolupráci mezi našimi státy.
Nemám žádné přihlášky, rozpravu končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba. V tom případě budeme hlasovat o přikázání. Je zde návrh z organizačního výboru, aby tento tisk projednal výbor zahraniční. Zeptám se, zda je jiný návrh. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání zahraničnímu výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat a tisk byl přikázán zahraničnímu výboru.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vzájemné vztahy České republiky a Etiopské federativní demokratické republiky v oblasti civilního letectví nejsou v současné době nijak upraveny. Na základě zájmu obou stran na sjednání dohody se v roce 2011 uskutečnilo jednání expertních delegací, jehož výsledkem byl vzájemně přijatelný text dohody. Sjednání dohody nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Děkuji.
Děkuji, pane předsedo, za slovo.
Také děkuji. Je zde návrh na přikázání zahraničnímu výboru. V bodu 102, který jsem otevřel, projednáme Opět prosím pana ministra dopravy.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, Česká republika nemá dosud upraveny vzájemné vztahy s Jamajkou žádnou dvoustrannou mezinárodní smlouvou. Dohoda o letecké dopravě by se tak měla stát prvním takovým dokumentem upravujícím tyto vztahy na bilaterální úrovni.
No, nezlehčujte to, pane poslanče. Ono to je trochu jinak. Ty zdroje jsou daleko významnější, než si myslíte. Chápete? A ty zdroje byly opravdu zásadní. Nepodceňujme tady tyto věci. To nejsou žádné jenom moje skandální výroky. Já vám naprosto seriózně odpovídám na to, že toto byly zásadní zdroje a jsou stále zásadní zdroje. Opravdu to působí takzvanému Islámskému státu velké problémy, že jsme schopni velkou část těch příjmů eliminovat. Vidím, že to nestíhám, téma je veliké, příště budu pokračovat.
Děkuji vám, pane ministře. Jako další s interpelací vystoupí paní poslankyně Markéta Adamová, která interpeluje paní ministryni práce a sociálních věcí.
Děkuji za slovo. Vzhledem k paragrafu zákona, který zahrnul do rozhodování i samosprávy, si bohužel řada obcí vyložila tuto větu v zákoně jako možnost nikoli zbavení se pochybných ubytoven, ale spíše osob, které v nich vzhledem ke své situaci jsou nuceny žít, což je samozřejmě špatně. Dalo se tomu však podle mého názoru zamezit. Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo při schvalování zákona jasně upozornit na rizika plynoucí ze špatného výkladu ustanovení a už při tvorbě novely se pozměňovací návrh mohl upravit tak, aby se předešlo právě těmto budoucím chybám. Ministerstvo rozhodně disponuje dostatečným aparátem, avšak tak neučinilo. Poté mohlo ještě před účinností zákona vydat metodiku pro obce, jak se zákonem nakládat. Opět tak neučinilo. Nyní hrozí, že tisíce lidí skončí na ulici. Budu sice předjímat vaši odpověď, ale prosím, nesnažte se spojovat tuto záležitost se zákonem o sociálním bydlení, který ještě ani nevznikl a koncepce nebyla ani projednána vládou. Rovněž se prosím nevymlouvejte ani na obce. Zajímá mě, jak to řešíte konkrétně vy. Jistě by totiž nikdo nechtěl, abychom měli tisíce nových bezdomovců.
Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tak za prvé, možná bychom si měli trochu připomenout, jak funguje legislativní proces. Onen problematický pozměňovací návrh byl předložen této Sněmovně ve druhém čtení, nebyl projednán výbory, jestli si vzpomínáte. A jak známo, tak opravdu legislativní proces je jaksi nadřazen jakýmkoliv názorům ministerstev. Zároveň ale jednáme se Svazem měst a obcí o novele tohoto paragrafu a já ho chci dělat ve spolupráci se starosty. A co se týče těch čísel, tak protože jsem to nevěděla dopředu, my je samozřejmě máme k dispozici, já vám je dám. Čísla mám k dispozici a mohu je dát písemně.
Děkuji za odpověď. Takže poprosím, jestli můžete doplnit i právě čísla za už současný rok, zda se vůbec projevuje nějak ta novela. Vím, že to je zatím krátká doba. A k tomu samozřejmě vím, že pan ministr vnitra měl různé výklady k tomu, které se vlastně změnily v průběhu. Tam bych jenom řekla, že si myslím, že se tam jedná vlastně o doporučení nedodržovat zákon. Co si o tom myslíte? Myslíte si, že to je v pořádku?
Co se týče té otázky, já se opravdu nedomnívám - proč bych se měla domnívat?
Vy uvádíte ve své odpovědi, že příkladný návrat již zletilých chlapců do České republiky by byl věcí jejich úvahy a vážení všech okolností včetně zvážení jazykové výbavy. Sama tedy naznačujete, že Denis a David v Norsku postupně zapomenou, pokud se to již nestalo, český jazyk, a že to logicky bude limitovat jejich volbu. Norsko svým přístupem tak fakticky odnárodňuje české státní občany české národnosti a vytváří na ně tlak, aby se ve své dospělosti stali Nory. To je nefér nejen vůči nim, ale je to nepřátelské i vůči České republice. Správně uvádíte, že je věcí každého, aby se rozhodl, ve které zemi chce žít. Toto právo se nepochybně vztahuje i na nezletilé děti, pouze je jejich jménem vykonávají osoby za ně zodpovědné. Rodičovská práva vůči Denisovi a Davidovi stále ještě má paní Michaláková. Paní Michaláková dala opakovaně najevo, že chce, aby děti žily a vyrůstaly v České republice a pod českou jurisdikcí. Norsko jí však ve výkonu tohoto rodičovského práva efektivně brání. Vážený pane předsedo, protože tady žádám, tak bych si dovolila požádat o přerušení tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně.
Kdo je proti? Tento návrh byl přijat a interpelace byla přerušena. Další interpelací je interpelace paní poslankyně Jany Černochové na pana předsedu vlády. Předseda vlády Bohuslav Sobotka odpověděl na interpelaci paní poslankyně Jany Černochové ve věci dotací pro motoristické sportovní organizace. Tím pádem pokročíme k poslední interpelaci, kde se tedy obávám, že problém bude úplně stejný. Pan ministr vnitra Milan Chovanec odpověděl na interpelaci paní poslankyně Radky Maxové ve věci formy poučení poškozeného nebo oběti trestného činu v trestním řízení.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci.
Já nemám žádnou otázku. Jenom chci paní ministryni moc poděkovat za přístup, který má k této závažné problematice.
Já vám také děkuji. A nyní bych požádal pana poslance Petra Bendla o jeho interpelaci na ministra zemědělství Mariana Jurečku.
Děkuji za slovo. Tuhle problematiku asi, předpokládám, projednáme v Poslanecké sněmovně, a váš přístup, v průběhu září. Podle mých informací tyto fotografie reprezentantů totality na sekretariátu ministra zase visí. Protože jak potom věřit tomu, že říkáte, že kolektivizaci odsuzujete, a přitom v sekretariátu ministra visí fotografie ministrů, kteří lidem majetky kdysi přímo odebírali?
Když jsem nastoupil jako ministr, tak na chodbě sekretariátu Ministerstva zemědělství byly a do dnešních dnů jsou fotografie všech ministrů od založení Československa od roku 1918 až do dnešních dnů. Například Josefa Luxe si vážím velice nesmírně do dnešních dnů. Beru to jako součást historie, ať už historie, na kterou můžeme být hrdi, nebo historie, která je spíše ponurá a za kterou by se měli někteří stydět. To je fakt! Ale prostě je to historie, a pokud se nepletu, jsou i jiné resorty, které mají vyvěšeny své předchůdce, kteří tam byli. Já tam nevisím
Já vám děkuji, pane ministře. Je tomu tak.
To je přece úplně šílené. Potom nemůžete dědictví svých otců, o kterých mluvíte, kterých si vážíte, jakýmkoliv způsobem obhajovat.
A znovu opakuji, aby bylo zcela jasně rozuměno, i taková, na kterou můžeme být hrdi, a taková, která je úplně tragická.
Já prosím poslance, aby po sobě nepokřikovali. Přečtu omluvenku, která ke mně dorazila. Dnes se od 17.30 omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Matěj Fichtner. Budeme tedy pokračovat interpelací, kterou má pan poslanec Martin Lank, a interpeluje ministra vnitra Milana Chovance.
Krásné odpoledne. Rakousko s okamžitou platností až do odvolání přerušilo azylová řízení, tedy zcela přerušilo udělování azylu.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Nicméně podle nejnovějších modelací by se hospodaření zdravotních pojišťoven mělo vyvíjet v pozitivnějším směru a výsledné saldo by tudíž mělo dosáhnout mírně kladné hodnoty. Žádná ze zdravotních pojišťoven nepředpokládá existenci závazků po lhůtě splatnosti vůči poskytovatelům zdravotních služeb, finanční zásoby na bankovních účtech rezervních fondů u všech zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven jsou plánovány v souladu s právními předpisy. Všeobecná zdravotní pojišťovna plánuje do konce roku 2015 navýšit zůstatek rezervního fondu na úroveň téměř jedné miliardy korun, přesto však její rezervní fond nebude naplněn v předepsané výši. Usnesením číslo 125 vláda doporučila předložit zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven Poslanecké sněmovně k projednání s návrhem na jejich schválení. Následně dne 6. května byl tento materiál projednán ve výboru pro zdravotnictví, kterým byl schválen.
Tento tisk projednal výbor pro zdravotnictví. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Skalického, aby nás o jednání výboru informoval a také v podrobné rozpravě potom přednesl návrh usnesení.
Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, výbor pro zdravotnictví podrobně projednal předložený návrh na svém jednání 21. schůze 6. května 2015 a z informací, které tam padly, bych doplnil některé, které zde řekl již pan ministr. Toto jsou všechny základní údaje, které jsem považoval za důležité a které byly projednány na výboru pro zdravotnictví.
Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou přihlášku, rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě?
Doporučené usnesení výboru pro zdravotnictví: Výbor pro zdravotnictví doporučuje
Děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Znovu se zeptám na závěrečná slova. Návrh usnesení přednesl pan zpravodaj.
Samozřejmě podstatná část těchto prostředků jde na všechny aktivity, které souvisí s podporou českého filmu. Takže dojde k podstatnému systémovému navýšení podpory české kinematografie. Samozřejmě státní fond není a ani nemůže být jediným zdrojem financování výroby nových českých filmů, ale pokud se podaří zvýšit poskytované částky a počet podpořených projektů, tak to samozřejmě bude i určitá pobídka a motivace pro soukromé investory v této oblasti.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Fischerovou, aby přednesla svou interpelaci na pana premiéra.
To je jedna otázka. Konkrétně: Podporujete odchod Řecka z eurozóny? Anebo si myslíte, že by Řecko mělo nadále setrvat u eura? A není podle vás jednou z příčin současného stavu, tedy kromě špatného hospodaření levicových vlád, také právě přijetí eura?
Prosím, máte slovo.
Tehdy světová finanční krize obnažila do té doby méně viditelné problémy řeckých veřejných rozpočtů. Byly realizovány dva programy, které postupně umožnily, aby se část řeckého dluhu přenesla do vlastnictví evropských institucí, a těsně předtím, než ten druhý program vypršel, nedošlo k dohodě mezi Řeckem a eurozónou o tom, za jakých podmínek má být tento druhý program dočerpán. Čili ten druhý program podpory Řecka skončil a v tuto chvíli jsme ve fázi, kdy Čili jsme nyní v situaci, kdy Řecko žádá eurozónu o další finanční pomoc a na straně eurozóny se jedná o tom, zda je možné a za jakých podmínek je možné Řecku další finanční pomoc poskytnout. Z toho také vyplývá role České republiky v celém tomto procesu. My nejsme členy eurozóny, to znamená nepodílíme se a ani jsme se nepodíleli v minulých letech na rozhodování o tom, za jakých podmínek má být Řecku pomoc poskytnuta. Velkým problémem, který samozřejmě zvyšuje tlak na čas, na časové řešení, je problém nedostatku hotovosti v řeckém finančním systému. Jak jistě víte, byly uzavřeny řecké banky a řecké banky byly v posledních měsících financovány evropským nouzovým mechanismem ze strany Evropské centrální banky. Evropská centrální banka se nechala slyšet, že bude schopna zajistit toto nouzové financování nejdéle do konce tohoto týdne. Myslím si, že se blíží rozuzlení v krátkém čase, a je tedy zřejmé, že v tuto chvíli je na tahu Řecko, které požádalo o pokračování finanční pomoci. V tuto chvíli jsou na tahu ministři eurozóny, jsou na tahu evropské instituce, to znamená Evropská komise, Evropská centrální banka, je na tahu Mezinárodní měnový fond a bude záležet na jejich stanovisku k reformnímu plánu, který slíbila řecká vláda představit, zdali bude možné, aby Řecko dostalo nějakou další pomoc či podporu. To si myslím, že bude velmi obtížné.
S ohledem na odlišnost charakteru služby vojáků v záloze a vojáků z povolání návrh zákona o službě vojáků v záloze zase oproti tomu odlišným způsobem, tedy mírnějším, upravuje omezení volebního a shromažďovacího práva záložáků. Tento stav je třeba změnit a je třeba hledat nové cesty, jak veřejnost a zejména mladší generaci přimět k většímu pocitu odpovědnosti za naši bezpečnost a obranu. Proto budování záložáckých struktur lze považovat za zcela logický krok a stejně tak lze považovat za logický vznik samostatného zákona, který bude upravovat jejich fungování. I se odvolávám na tu předešlou dohodu s panem ministrem, že i v tomto případě bychom měli následně hlasovat o devadesátce.
Do obecné rozpravy, dobře. Já vám děkuji, paní poslankyně a otevírám tedy obecnou rozpravu. Mám zde přihlášeného pana poslance Seďu, ale vy se hlásíte s přednostním právem, takže vám rovnou uděluji slovo a můžete pokračovat.
V posledních měsících jsem měla možnost s mnohými z nich hovořit, navštívila jsem několik jejich vojenských cvičení a hovořila jsem o této problematice i s profesionálními vojáky. Uspořádal hned i zaměstnání, na které pozval příslušníky aktivních záloh, další se bude konat v září. Takže za to mu patří moje, předpokládám i naše - členů výboru - poděkování. Snažíme se na výboru hovořit o problémech, které aktivní zálohy trápí. Chtěla bych zdůraznit, že rozhodně výbor pro obranu nemá ambici zasahovat do práce Generálního štábu ani zálohy řídit. Jeho členové chtějí jenom lépe porozumět této problematice a svým zájmem ocenit dobrovolnost a občanskou zodpovědnost. Bohužel, léta zanedbávání problematiky aktivní zálohy si vybírají svoji daň. Tato složka má podstav a její vybavení je povětšinou špatné. Ne všichni také chápou význam aktivní zálohy pro posílení naší profesionální armády, takže jí nevěnují dostatečnou pozornost. Když se ptáte, proč to někde funguje a jinde to nefunguje, zjistíte, že nejde ani tak o finanční prostředky jako o pochopení významu zálohy. Vždy je to o lidech, jako všechno. Občas člověk slyší, a bohužel i z armádních kruhů, že aktivní záloha není zapotřebí. Opak je však pravdou. O tom jsem tady mluvila před chvílí s paní poslankyní Váhalovou. Samozřejmě nejsme schopni vyřešit všechny problémy hned. Jak jsem říkala i opakovaně na výboru pro obranu i v médiích, řada věcí v zálohách se mohla činit bez ohledu na přijetí zákona. Bohužel tuto koncepci nikdo neměl větší vůli realizovat. Nebudu opakovat, co vše návrh přináší. Chci jenom zdůraznit význam předlohy, kterou projednáváme. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně. A nyní tedy pan poslanec Seďa přihlášený do rozpravy.
Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, jak bylo řečeno, účelem zákona má být i vytvoření zákonného rámce pro průběh vojenské činné služby, a to jak povinné, tak v aktivní záloze.